Ona bude jedna tematicky podobná následovat ještě v konci dnešních interpelací. Já jsem tady zcela jasně říkal, že to, co mimochodem v tom originálním textu, když se do něj podíváte, do toho anglického textu, tak tam ani nenajdete žádné slovo "povinná" solidarita. Jsou státy v Evropské unii, jsou státy, které si vyberou a dobrovolně si vyberou relokace. Takové státy jsou a takové státy najdeme i teď, dokonce i v našem sousedství. Česká republika relokační kvóty, povinné relokační kvóty vždycky odmítala. Byla to společná pozice všech parlamentních stran napříč několika volebními obdobími a povinné relokační kvóty, že by České republice byl dán nějaký počet uprchlíků, které musí přijmout na své území, tento migrační azylový pakt neobsahuje. A třetí možnost, a tady bych vás chtěl ocenit, pane poslanče, prostřednictvím předsedající, protože jste jmenoval velmi solidně i tu třetí, a to je technická podpora, to jsou logistické služby, to je poskytnutí personálních kapacit a podobně.
Vážený pane nepřítomný ministře zdravotnictví, 14. června letošního roku vláda projednala úpravy zákona o léčivech, kdy mimo jiné výrobci a distributoři by měli nově povinnost vytvářet a držet dvou- nebo jednoměsíční zásobu léčiv a tu v případě potřeby uvolnit do distribuce. Zjednodušený argument Ministerstva zdravotnictví je, že příčiny výpadku jsou na straně výrobců. K tomu je třeba ale uvést, že výrobci ani distributoři nemají v moci ovlivnit všechny příčiny nedostupnosti léků. Výpadky způsobují kombinace různých faktorů, mnohdy přesahujících hranice jedné země. Příčinou výpadku mohou být i nepředvídatelné důvody, jako například přírodní katastrofy, nedostatek surovin či epidemie. Jedním z doporučení Hospodářské komory je hledat řešení na evropské úrovni. V rámci přípravy této novely neuvažuje nebo neuvažovalo Ministerstvo zdravotnictví jako o jednom z opatření, jak předejít nebo minimalizovat nedostatek potřebných léků, větší zapojení státu? Z dosud zveřejněného nejsem přesvědčen, že zmíněnou novelou dojde ke zvýšení dostupnosti léčiv pro pacienty. V této souvislosti se ptám, pane ministře, a prosím o odpověď na otázky: Za prvé, bude ministerstvo při této novele brát v potaz doporučení Hospodářské komory ohledně hledání řešení na evropské úrovni? Správy státních hmotných rezerv pro uložení některých skupin léků, které by bylo možné v případě potřeby rychle uvolnit pro potřebné?
Děkuji, pane poslanče. Pane poslanče, prosím.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v médiích jsem v posledních dnech zachytil další z nápadů vaší vlády, který jde opět proti zájmům občanů a naopak jistě potěší majitele bank v České republice. Ve veřejném prostoru se také objevují názory, že je tato novela úlitbou za uvalení windfall tax a daně z nadměrného zisku bankám. Docela to tak i vypadá. Absurdnost tohoto opatření spočívá v tom, že penalizuje snahu splatit dluh. Jak je tato novela prospěšná bankám, to tak nějak všichni tušíme, ale vy nejste ministrem bank. Prosím tedy o vyjádření, jak a v čem konkrétně toto opatření pomůže lidem, držitelům hypoték?
Já také děkuji a interpeloval jste pana ministra Stanjuru, který je připraven s odpovědí. Pane ministře, prosím.
Tak jenom abychom začali, že to není výmysl této vládní koalice, že se o tom debatuje roky. Takže když se bavíme o ochraně spotřebitelů, tak se bavíme o ochraně všech spotřebitelů. Klidně pokud v debatě dojdeme společně k tomu, že to má být ještě zastropováno kromě procentem i absolutní částkou, proč ne. Takže já myslím, že ta debata není černobílá, že skutečně musíme mít na paměti všechny klienty. Tak se bavme, jestli máme v zákoně myslet na obě dvě ty skupiny a vyvážit ty nástroje, nebo myslet na tu menší, protože to je menší skupina těch, kteří předčasně splácejí hypotéku.
Také děkuji. Omlouvám se, ale u ústních interpelací je pevně stanoven čas. Zeptám se pana poslance, zda má zájem o doplňující otázku.
Děkuji za slovo. A mám pocit, že jste mně dostatečně neodpověděl na to, v čem je ten přínos pro občany.
Pan ministr má zájem o odpověď.
Ty náklady někdo zaplatí.
Vnímám zájem o doplňující otázku či o reakci. Prosím, paní poslankyně. Děkuji a pan ministr životního prostředí.
Paní poslankyně, vy víte stejně jako já, že je to záležitost managementu Lesů České republiky.
Přistupujeme nyní k další interpelaci, kterou přednese pan poslanec Richard Brabec, a následně se připraví paní poslankyně Jana Berkovcová. Prosím. Děkuji a opět pan ministr životního prostředí.
Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, děkuji za tu otázku. Máte pravdu, že by se jednalo možná o největší chráněnou krajinnou oblast na území České republiky.
Vnímám zájem o doplňující otázku či o reakci. Prosím. Nyní přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Jany Berkovcové, následně se připraví paní poslankyně Pavla Golasowská. Prosím.
Děkuji za slovo. Proč toto podporuje právě Ministerstvo školství, a ne třeba Ministerstvo zdravotnictví? I nedávný kulatý stůl SYRI se věnoval telemedicíně, očkování a kvalitě života pacientů. V názvu institutu jsou uvedeny nemoci, ale zveřejněné materiály SYRI se vztahují hlavně k válce na Ukrajině, k genderovým otázkám, médiím, radikalizaci společnosti, dezinformacím, či boji proti populismu. Institut má přispět k budování společenských či obranných mechanismů a formování veřejné politiky. Jsem si vědoma toho, že je potřeba podporovat společenskovědní obory. Opravdu je efektivní takovéto projekty v době ekonomické krize financovat? V době, kdy nám chybí ve školství finanční prostředky? Skutečně si myslíte, pane ministře, že taková instituce je potřebná, byť je virtuální?
Děkuji za dodržení času. A nyní pan ministr školství.
Všechna nastavení pocházejí z doby, kdy o věci rozhodovala vaše vláda. Celý ten institut je dítětem vaší vlády. Vy jste se rozhodli, že zřídíte tento institut v reakci na pandemickou krizi. Já mohu jenom říci, že naše vláda zdědila tento institut jako dítě, které vzniklo z té situace po covidu, kdy se vláda rozhodla podpořit výzkum v některých oblastech, které souvisejí s krizemi. Naše vláda v tomto nemá žádný manévrovací prostor, aby měnila jeho zaměření, a v případě nesplnění milníků utrpí státní rozpočet rozsáhlé škody.
Jsme v obecné rozpravě.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
Přesto mám potřebu říct při projednávání ústavního zakotvení manželství jako svazku muže a ženy, že považuji za velmi důležité připomenout základní principy, na kterých celý náš ústavní pořádek stojí. Už samotná preambule ústavy, našeho základního zákona, proklamuje, že jsme jako občané odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných a svobodných občanů. A hned první článek Listiny deklaruje, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Podle principu rovnosti by se všemi jednotlivci bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, sexuální orientaci nebo jakoukoliv jinou charakteristiku mělo být zacházeno s důstojností a respektem. Proto, přestože chápu, že mnozí z vás máte problém s tím, aby manželství byl svazek někoho jiného než jenom muže a ženy, tak ano, ale pojďme to vyřešit v jiném zákoně než v ústavě. Prosím, pamatujte na to, že lidská práva jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná, nepodléhají všeobecnému mínění, náboženské doktríně ani společenským normám. Odepření práva na sňatek párů stejného pohlaví a jejich odsouvání do nižšího postavení, což by zavedení do ústavy za mě způsobilo, by nejen byl hrubě nekoncepční krok, ale byl by to krok podkopávající samotné základní principy našeho ústavního pořádku.
Děkuji, paní poslankyně. A poprosím paní poslankyni Ninu Novákovou.
Děkuji za slovo. Ta první poznámka. Jsou tady mezi námi kolegyně a kolegové, kteří si nedovedou představit společnost jinak než ve vertikálním modelu. Já jsem tady ve svém příspěvku dopoledne říkala, že pociťuju výraznou skepsi k těm dojemným výstupům, které tady proběhly, jak některých členů vedení Sněmovny a dalších kolegyň a kolegů, kteří říkali, že jim opravdu nejde o destrukci instituce manželství, respektive o naplnění slova manželství jiným obsahem. Teď jasně vidíme, jak vážně to mysleli.
Děkuji, paní poslankyně. A poté s faktickou ještě pan poslanec Dufek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Protože jak vidíme, tak měnit zákony není úplně snadné, ale přesto to jde, měnit ústavu už je mnohem horší a vážnější. A protože ta doba je opravdu velice složitá, těžká, nepřehledná a začíná mást pojmy a hodnoty, na kterých opravdu dlouhá staletí Evropa stála, tak v rámci zachování duševního zdraví budoucích generací bych byla opravdu velmi ráda, kdyby institut manželství zůstal v té podobě, v jaké zde ta staletí existoval, a aby to byla jistota, na kterou se jen tak snadno nesáhne, ať v téhle Sněmovně bude sedět pravice, levice nebo hnutí, která ještě ani nevznikla.
Mezitím ještě přečtu rychle omluvy. Máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nevidím již nikoho, kdo by se hlásil do rozpravy. Teď už vidím, ano.
Nijak vás nezdržím, já bych se asi vešel do faktické, ale nemyslím si, že by k tomu byla určena. Takže to je ten důvod, proč jsem využil řádnou přihlášku. Čili k tomu návrhu se hlásím, podporuju ho a uvedu v zásadě tři jednoduché důvody.
Já vás přeruším a poprosím levou stranu sálu. Jsme ve finále zřejmě, prosím, ještě vydržme a případně si vydiskutujme vše před sálem. Prosím ještě jednou.
Že institut manželství má v českém právním prostoru, v evropském kontinentálním prostoru ustálený obsah, význam, práva, povinnosti několik tisíc let. Tady bych se odvolal na to, jaký příměr použil zpravodaj Aleš Dufek, že je-li něco papírem, tak z toho pod ústavním právem nedělejme něco jiného. To je ten důvod. A proč posunutý do roviny ústavního práva? Já mám opravdu obavu z toho, že českými prostými zákony, to znamená pod ústavním právem, dojde v budoucnu k erozi institutu manželství. To je jeden důvod. Děkuju mnohokrát.
S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Hayato Okamura.
Vážený pane předsedající, vážení pánové ministři, vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, chci jenom na závěr asi možná už téhle debaty připomenout, že žijeme ve velice těžké době. Jako člen zahraničního výboru chci připomenout, že je válka na Ukrajině. Celosvětová situace je velmi těžká.
Musím říct, že jsme ve velkém kontaktu s asociací minerálních vat, s asociací výplní otvorů. To znamená, lidé mají šanci zateplit, vyměnit třeba okna prostřednictvím českých výrobků jako takových.
Také děkuji. Nyní je tedy na řadě pan poslanec Lang a připraví se pan poslanec Brabec.
Jsem rád, pane ministře, že navazujete na rámcovou pozici vlády Andreje Babiše a že v těchto programech pokračujete. Dále bych citoval: "Jsme jednou z nejaktivnějších zemí, důsledně pomáháme těm nejpotřebnějším zemím, které mají s migrací největší problémy. Je to přímo vaše citace. Hned pokládám otázku: Pane ministře, není toto přesně to, co by měla Česká republika dělat v souvislosti s migrací? Není to přesně ono? To je otázka první.
Program MEDEVAC je realizován v Ghaně, Rwandě, Senegalu, Zambii, na Blízkém východě, v Iráku, Jordánsku, Libanonu. To je přesně to, co jako Evropa musíme masivně dělat, a já se s vámi shoduji. To je to, co bych chtěl zachovat. Ale znovu říkám, to je předběžný požadavek do rozpočtu. To je jeden pilíř - pomoc na místě, zabránit tomu tím, že pomáháme, aby se ti lidé vůbec na cestu vydali. To je skvělé, to Česká republika dělá. To je prostě něco, za co se Česká republika snad nemůže stydět.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku, prosím.
Dvě výborné citace. Ale prosím vás, proč jste se k tomu přidal teď? Něco by z toho vypadlo a my bychom potom mohli na to nějakým způsobem reagovat. Vy jste se vyjádřil pro úplně zbytečně, úplně předčasně.
Co to je podkopnout Já se ptám, jestli bychom nepodkopli ty státy, které jsou pod silným migračním tlakem, a Česká republika jim nepomáhá. Teď se ptáte na Poláky. Já nevím, proč polský zástupce se neúčastnil toho celodenního vyjednávání, kterého já jsem se účastnil. Kdyby toto nebylo akceptováno, tak by Česká republika v téhle chvíli nemohla mít tu pozici, kterou má nyní.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám všem pěkné odpoledne. Zahajujeme ústní interpelace, které jsou určené nejprve předsedovi vlády České republiky a poté ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Petra Fialu či na vládu České republiky a poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány na lavice.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený nepřítomný pane premiére, já bych se vás chtěla zeptat ohledně kapacity internátů.
Děkuji za dodržení času. S další interpelací byl vylosován pan poslanec Ladislav Okleštěk. Poté se připraví pan poslanec Radek Koten.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Zkusím toto téma zatím předjednat s vaším kolegou Stanjurou, na kterého mám připravenou interpelaci právě v následujícím čase. Děkuji vám za to, že mi určitě zareagujete a že příště se uvidíme. Pěkný den všem.
Opět jen zkonstatuji, že předseda vlády je omluven. Ujměte se slova.
Podle OSN je připraveno zhruba 5 miliard Afričanů k tomu, aby vyrazili směrem na Evropu, takže doufám, že chápete, že v tomto počtu není možné do Evropy, která není nafukovací, tento počet, který sem budou statečně dovážet neziskové organizace, které platí Evropská unie, takže nejsme schopni absorbovat. Děkuji za odpověď a doufám, že se vám to podaří, nebo že budete mít vůli, aby se to podařilo.
Nyní vystoupí pan poslanec Marek Novák, připraví se paní poslankyně Lenka Knechtová.
Pane premiére, vláda vaší pětikoalice v tomto období bojuje se schodkem veřejných financí, nedaří se vám naplnit parametry vámi sestaveného státního rozpočtu. Připravovaný úsporný balíček míří pouze na občany tohoto státu, a ne na vámi řízené instituce. Nově nastavené zdroje, jako je windfall tax, nejsou naplněny, a tak sbíráte maximum dividend ze státních organizací ne na další rozvoj a investice, ale na provoz. V této souvislosti se jeví jako nepochopitelný fakt, že vaše vládní většina v Poslanecké sněmovně brání projednání novely zákona o platebním styku v oblasti práva na bankovní účet pro podnikatele. Tyto podnikají v oblasti, kde budou zatíženy tvrdým a důsledným dozorem České národní banky a také následnou certifikací. Na tomto stanovisku není shoda pouze mezi zainteresovanými subjekty, ale právě také tady v Poslanecké sněmovně na úrovni podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku, a to napříč politickým spektrem. Pane premiére, jaké kroky podniknete k tomu, aby se tato vláda chovala jako řádný hospodář, rozvíjela technologie a postupy v oblasti finančních technologií 21. století?
Nyní vystoupí paní poslankyně Lenka Knechtová, poté paní poslankyně Monika Oborná. Ujměte se slova, prosím.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, vláda si půjčuje 140 miliard, přitom říká, že je potřeba šetřit. Šetření ve veřejné správě je vyžadováno i u úřadů a institucí, které není reálné digitalizovat, jejich rozpočty jsou v řádu milionů korun a počet zaměstnanců je malý. Pokud vykazují neobsazená místa, je to také proto, že na tyto pozice mohou přijímat pouze odborníky, kteří mají vysoce specializované předpoklady, například právníky, specialisty z oblasti IT, a těch je na trhu práce nedostatek. Zkrátka balancujeme na hraně a situace je v návaznosti na rozpočet 2024 neudržitelná. Tímto jsme se zabývali i na rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny, ale bohužel, pan ministr financí na výbor nechodí. Z toho důvodu si dovoluji s tímto problémem seznámit i vás a požádat vás, abyste věnoval financování malých kapitol státního rozpočtu více pozornosti a seznámil se s touto problematikou.
Odpověď přijde v souladu s jednacím řádem písemně. Nyní vystoupí paní poslankyně Monika Oborná. Prosím.
Jsme třetí nejvíce zasaženou oblastí v České republice, přijali jsme největší množství ukrajinských běženců do Plzně a okolí. Prosím vás, zcela jistě nejsou všichni invalidé, zcela jistě všichni nejsou muži, kteří mají tři a více dětí.
Požádám tedy pana ministra. Prosím, pane ministře.
Tady má přípravu pan kolega , já mu to takhle posunu kousíček. Já jsem se připravil, pane kolego, na vaši interpelaci taky statisticky. A vy se mě ptáte na něco, co maximálně můžeme otevřít jako diskusi pro futura na evropské úrovni, ale jinak se mě ptáte na něco, co je prostě dáno přece pravidly toho, jakým způsobem a komu je poskytována dočasná ochrana. A tady mně dovolte říci, že pro ty, co přicestují po 24. 2. 2022, tedy po začátku války, mají nárok na dočasnou ochranu, není v evropské legislativě dočasné ochrany žádná výjimka na muže. Jediné, co my můžeme dělat a jakou my máme možnost, a to je prostě pravidlo, které platí všude v EU, nejenom v České republice, je prokazovat, pokud tady tito muži už byli před 24. 2., mají stará víza a podobně. A pokud tady byli předtím, my je nemůžeme poslat, byť jim skončilo vízum v době válečného stavu, zpět na Ukrajinu. Ale my teď vycházíme z platných pravidel, která tady jsou. My jiné možnosti nemáme.
Také děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Je tomu tak. Prosím, pane poslanče.
Takto to je, pane ministře, věřte mi.
Prosím.
Ten člověk prostě je pod institutem dočasné ochrany, dokud tento institut nebude pozměněn, což může být pozměněn rozhodnutím, nevím, Komise? Rady ministrů? A pojďme se tedy bavit o tom - a to je legitimní diskuse - pane poslanče, ještě prosím vydržte chvilku s pozorností , pojďme se bavit, jestli prodlužovat a za jakých okolností prodlužovat dočasnou ochranu, pokud válečný konflikt na Ukrajině ještě bude. Ale věřte vy mně, dočasná ochrana nám to neumožňuje. Nedali jsme mu nic? Dali jsme mu strpění?